Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh přikázat dalším výborům? Námitka proti tomuto postupu nebyla. Kdo je proti?
To bych také rád lehce doplnil k tomu, co zde tady zaznělo. A pochopitelně avizuji, to, co vlastně máte, pane řídící, určitě v podkladech, a to že není zatím jiných návrhů na projednání než garanční výbor, a to je výbor rozpočtový.
První v rozpravě vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych zareagovala na sněmovní tisk 206, tedy na tzv. daňový balíček, jménem klubu Starostů a nezávislých. Novela reaguje na vývoj evropské harmonizace ve věci nahlížení na problematiku tzv. úplaty a na judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Nerozporujeme návrh novely obecně jako takový, protože víme, že jde o novelu harmonizační. Tato však bude právě na základě změny definice pojmu dotace k ceně započtena do základu daně z přidané hodnoty, a tudíž bude podléhat zdanění. V důvodové zprávě se uvádí, že se nepředpokládají výrazné fiskální dopady do veřejných rozpočtů. Toto zhodnocení fiskálních dopadů považujeme za zcela vágní a nedostatečné. V důvodové zprávě zcela chybí údaje o subjektech, na které se tato úprava bude vztahovat a na které bude mít dopad. Otázkou zůstává, zda se bude například týkat sociálních služeb, zda bude mít dopad i na příspěvkové organizace obcí a krajů. Jen připomínám, že definice dotace k ceně zahrnuje veškeré příspěvky a dotace ze zdrojů veřejných prostředků, tj. může jít například o prostředky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona atd. To jsou důvody, které nás vedou k tomu, že navrhujeme vrácení tohoto návrhu zákona navrhovateli k dopracování. Děkuji za pozornost.
Vyvolala jednu faktickou poznámku pana kolegy Baxy.
Děkuji za slovo.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Mělo by to dopady do veřejných rozpočtů zajišťujících služby občanům, jako je například dopravní obslužnost, příspěvkové organizace, dávání dotací atd. Z druhé strany tady musím zdůraznit, a to tady zaznělo také od paní poslankyně Kovářové, že velmi chápeme, že paní ministryně musí samozřejmě zde respektovat a předkládat tento návrh z důvodu, aby ho měla v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora.
Tolik mé úvodní slovo, pane ministře. To jsme zažili, měli jsme dva policejní ředitele. Není to lehká situace, to si asi uvědomujeme, není to ani to řešení jednoduché. Přesto se to stát může. Protože to řešení mezi dvěma - a teď zase výraz kohouti na jednom hřišti - je trošku problém. A tady se bude muset trošku zohlednit i ta okolnost, která tomu předchází, to spojení s fakultní nemocnicí, které je velice důležité, a také názory odborné veřejnosti, názory lidí, kteří v tom jsou spojeni.
Tito zároveň prováděli hodnocení externích laboratoří. To znamená, ti, kteří vlastnili ty laboratoře, zadávali vzorky do těchto laboratoří a zároveň prováděli pravidelné hodnocení těchto laboratoří tak, aby ta spolupráce s nimi pokračovala. Souhlasím ale s tím zároveň, že ty další kroky určitě nebyly úplně šťastné a že ta komunikace tam není optimální, v nemocnici, to já vůbec nezpochybňuji. To, že jsou tam zkrátka dvě skupiny, a já bych ani neřekl, že je to nějaká drtivá většina. A musí se to řešit, to určitě ano. Já to budu řešit bez ohledu na usnesení této Sněmovny. To je věc samozřejmě jeho osobní. Ale tu situaci to změnilo.
Já také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Černohorský, poté do rozpravy pan poslanec Svoboda.
Děkuji, dobrý den. Já bych chtěl jenom zareagovat na pana poslance Luzara nebo i pana ministra.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, to, že jsem se přihlásil k tomuto pultu dnes, k tomu mě dovedlo to, že pan ministr hovořil o tom, že ostravská nemocnice je jedna z 15 nemocnic, které má na starost. Jedna závažná věc také je, že ostravská nemocnice má lékařskou fakultu. To je mnoho věcí, které jsou velmi důležité. Proto jsem se rozhodl promluvit. Samozřejmě boj s korupcí je drahý, vždycky stojí strašně moc - času, peněz, svobody. Ale všechno to musí mít nějakou úměru. Musíme se snažit tak, abychom dokázali zachovat funkci těch věcí, které máme na starosti. Protože odchod tolika přednostů, kteří jsou garanty těch oborů, nemůže být jen tak. Ta garance se musí něčím nahradit. O to se nikdo nestaral, tam nebyl nikdo jmenován novým oborovým garantem. A bez oborové garance to studium v rámci Evropské unie ztrácí svoji evropskou platnost.
Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Já teď poprosím pana navrhovatele Zdeňka Ondráčka, aby nám předložený návrh uvedl.
Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, páni ministři, paní ministryně, kolegyně a kolegové, děkuji za zařazení tohoto bodu. Vychází z odpovědi ministra vnitra na interpelaci, kterou jsem měl před prázdninami tohoto roku, kdy na ni sice ještě odpovídal pan ministr vnitra Metnar, ale interpelaci zde ve Sněmovně první den po jmenování odpovídal pan ministr vnitra Hamáček.
Vy to sice překřičíte, máte silný hlas, ale já opravdu vnímám hladinu zvuku v sále jako neúměrnou.
Já také děkuji, pane předsedo. Já jsem při tom projednávání informace zmínil případ v dopravě a kolegové policisté mi říkají, že již dlouho asi nejsem ve výkonu služby, protože bych věděl, že přestupky v dopravě nelze vyřešit na místě jinak než pokutou. Já se omlouvám, tu situaci jsem v tu dobu nevěděl, musel jsem se opravdu podívat do zákona 361, o provozu na pozemních komunikacích, abych zjistil, že tam je nesoulad, pokud se dopustí přestupku v dopravě osoba fyzická anebo osoba právnická. Pokud by to byla osoba právnická, bylo uvedeno, že za přestupek lze uložit pokutu. Taková situace může nastat již brzy. V takovém případě by takový příslušník byl povinen tomu řidiči podle zákona uložit pokutu ve výši nejméně dva tisíce korun a dát mu dva trestné body. Jestli to je tak závažný přestupek, aby byl takto sankcionován, je zbytečné.
V návaznosti na domluvu se navrhuje také příslušná právní úprava zákona o silničním provozu. Příkaz na místě nahradil rozhodnutí vydávané v blokovém řízení podle předchozí právní úpravy. Dle předchozí právní úpravy bylo možné přestupek projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže byl spolehlivě zjištěn, nestačila domluva a obviněný z přestupku byl ochoten pokutu zaplatit. Současná právní úprava neobsahuje institut domluvy. Jakékoliv metodické usměrnění domluvy nemá zákonnou oporu. Dle předchozí právní úpravy bylo možné uložit napomenutí pouze příkazem nebo rozhodnutím. V blokovém řízení bylo možné uložit pouze pokutu. Podle současné právní úpravy může správní orgán příkazem na místě uložit napomenutí nebo pokutu. Ke změně zákona o silničním provozu. Cílem změny je odstranění pochybností, zda je, či není možné řešit přestupky v silničním provozu domluvou. Navrhovaná změna umožní jednoznačně i tyto přestupky řešit domluvou. Závěrem bych chtěla uvést, že navrhovaná právní úprava reflektuje požadavky praxe na snížení administrativní zátěže u přestupků s nízkou společenskou škodlivostí jednání.
Místo abyste se starali o všechny zaměstnance, tak jste si vybrali skupinu pouze zaměstnanců pracujících pro veřejný sektor. Opravdu to nepovažuji za zdravý jev. Takže to jsou hlavní výhrady k tomuto návrhu zákona. Ale jestli tohle by měl být jediný efekt daňového balíčku, který má 800 stran, tak ten výsledek je opravdu velmi slabý.
Ještě se nám s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Skopeček.
Je rok od voleb a daňové prostředí je stejně složité, jako bylo, a občané se zatím snížení daňového břemene nedočkali.
Já to vezmu více jednoduše. Tak se omlouvám za takovou jednoduchou úvahu, ale já to mám takto nastaveno.
Já děkuji. Dovolím si podotknout, že faktické poznámky mají sloužit k reakci na probíhající rozpravu. A nyní prosím pana poslance Dolejše do rozpravy.
Děkuji za slovo. Takže možná to někdo vezme jako challenge prezentovat tady různé daňové filozofie. My bychom z levé strany také mohli přičinit něco na téma rušit superhrubou, ano, ale ne jako cestu k rovné dani, že bychom mohli zjednodušit DPH ve stylu našich návrhů, které tady byly prezentovány, nebo že bychom se měli znovu obrátit k daňové progresi. To všechno by bylo možné. Je otázka, jestli teď je tady ta správná doba, když jsme na začátku tady řekli, že tento tisk vlastně byl odsouván a odsouván. A nevím, jestli třeba ta debata by nepatřila zítra k rozpočtu, nebo možná si něco kolegové šetří na ten tisk, kde bude znovu otevřeno EET, to je nepochybně možné. Když to tam vypadne, tak se to bude řešit prostě později a v klidu. Druhá moje poznámka směřuje k onomu navrženému zkrácení.
Ještě jednou: nebylo to dobře. Ale nesmyslnou roli, která byla nastavena v minulých obdobích předcházejícím vedením nemocnice. To je prostě nesmysl. Ale to prostě byla pochybení, která, když se zjistila, tak já sám jsem se sešel s panem doktorem Šimetkou a dvě hodiny jsem ho přemlouval, že toto pochybení doktora Machytky je taktického rázu, je špatně a že pan doktor Šimetka, který má skutečně renomé po celé České republice, ale i v zahraničí, se má vrátit do své pozice. A že se mu doktor Machytka omluví na základě té blbé právní analýzy. Pak do toho vstupoval pan ministr, který ho taktéž přesvědčoval, a zdálo se, že pan ministr ho přesvědčil. Pak už vzniklo to, co už jsme tady slyšeli. Ale ještě bych vám chtěl opravdu na závěr jenom říct. Protože ta minimalizace nákladů je vlastně definovaná už z podstaty rozdělování peněz ve zdravotnictví. A jak už jsem říkal, teď jenom názor. Ale názor pana profesora Grundmanna, který je velmi respektovaný člověk, si myslím, že stojí za to, abych vám část těch jeho věcí citoval. Takže otevřený dopis ohledně nespokojenosti lékařů vedení Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Pomluvy docenta Zonči jsou naprosto založené na lžích a dezinformacích. Jsem již starší člověk, a tak se nebojím stát za svým názorem a nehodlám se smířit se zastrašovacími metodami vůči současnému vedení. Nelegitimní složení lékařské fakulty - další bod. A takhle pokračuje dál třemi stránkami, kde se jasně postavil za docenta Zonču a za doktora Machytku. Děkuji za pozornost.
Teď máme tedy nějaké dvě minuty.
A to mě vlastně přivedlo k tomu, že jsem si řekl: Tak přece ani nezemřu jako nějaký obyčejný Blažek. Hřbitovy jsou plné Blažků. A pak jsem si, když to může udělat pan prezident republiky, že sděluje, co si dá na hrob, tak já vám také řeknu, co si dám na hrob, protože si myslím, že je to naprosto přiléhavé: Zde leží Don Pablo, hříšné tělo jeho zvadlo. Klidný spánek mi tím přál. My jsme všichni poslanci a já předpokládám, že chodíme do televizí. Takže v Brně například Don Pablo někde sedí v křoví nebo já nevím kde, nikdo ho nezná, je to naprosto neveřejná tvář. Nemýlil jsem se. Po té mediální masáži, kterou jsem si užil, musím říct bohužel. Ale pravda je taková, jaká je, věřte nebo nevěřte. Takže ještě jednou, prosím vás, přečtu. Tak ještě jednou přečtu: Lex Don Pablo Brunensis et Augustus Andreas Ciconia. Jediným, kdo může mluvit do všeho a všude, je poslanec Andrej Babiš.
A vrátíme se k pořadu schůze. Jako další je přihlášen pan poslanec Stanislav Grospič.
Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych požádal Poslaneckou sněmovnu o pevné zařazení bodu číslo 179, který se nazývá Žádost Policie České republiky o vydání k trestnímu stíhání poslance Zdeňka Ondráčka.
První bod odpoledne, slyšel jsem dobře? První bod odpoledne. Uvidíme, jak dopadne hlasování o návrhu paní poslankyně Černochové.
Ten bod je rozjednaný, de facto těsně před koncem prvního čtení.
Já vám také děkuji.
Dobrý den, dámy a pánové.
Odvolat děkana může akademický senát. Kdykoli ho může odvolat. To je právo akademického senátu a jeho povinnost. To znamená, pokud je v Ostravě na lékařské fakultě děkan, který nemá být děkanem, pak jsme řekli a slyšeli jsme tady, že akademický senát lékařské fakulty nekoná. A že nemá konsekvence - ano, má konsekvence. Bude je organizovat? Nebude. Právě z těchto důvodů. Z chaosu, který tam vládne. Nechci být vážný, chci být lehce nadlehčený. Z mého pohledu třeba Bahňáka. Ale ať to funguje. Od začátku jsou pochybnosti o tom, jestli vůbec splňuje požadavky na fungování lékařské fakulty, jestli je tam dostatek akademiků s dostatečnou akreditací, jestli je dostatečně kvalitní. To je prostě strašné. Je to nepříjemné a mně to vadí jednak jako lékaři a jednak jako poslanci. Já bych chtěl, aby se ta situace opravdu rychle vyřešila. Myslím si, že těch otázek, které v Ostravě jsou, je celá řada. My bychom mohli debatovat o laboratořích, ale myslím si, že to nepatří jako debata na půdu parlamentu.
Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji, pane místopředsedo. Takže z hlediska minulosti ve všech situacích, i v těch nejtěžších, jsme vždycky respektovali akademický senát. I tehdy, když se nám to vůbec nelíbilo. Trvalo to potom moc dlouho, než se zase k té - doufám že zasloužené - prestiži plzeňská právnická fakulta dostala. Poslední moje věta.
Krajský soud a Nejvyšší správní soud řekl, že akademický senát je špatně zvolen a zmanipulován. To je jen faktická poznámka k tomu.
Děkuji.
Jak jsem říkal, já jsem byl přesvědčen o tom, že tu situaci chci dořešit v tomto týdnu tak či tak bez ohledu na to, že o tom jedná tato Sněmovna. Děkuji.
Tím spíš vlastně nechápu, proč se to dává do toho obecného předpisu v této formulaci.
Děkuji a prosím s faktickou poznámkou pana poslance Jurečku, připraví se pan poslanec Skopeček.
Já si vážím toho, paní ministryně, že jste reagovala na spoustu věcí, které tady byly v debatě zmíněny. Nicméně tady zazněla jedna důležitá věta, která z úst ministra či ministryně financí vždycky vyvolá celkem velkou pozornost. Nehrajme tady tu marketingovou hru, že vytvoříme očekávání na nižší úrovni a pak se to zázrakem podaří. A bylo by také fér říkat ty věci potom i v jiných momentech. Ale potom tedy neříkejme, že ten výběr daní - někdy se nám hodí říkat, že se úplně nedaří, pak se hodí říkat, že nám hrozí deficity, a pak se nakonec řekne, že ten deficit nám nehrozí. To prostě není úplně fér hra vůči občanům tohoto státu ani vůči podnikatelům a všem těm, kteří platí daně a kteří přispívají na financování našeho státu a státního rozpočtu.
Nyní prosím pana poslance Skopečka s faktickou poznámkou.
Já budu říkat něco podobného co předřečník. Ale my jsme se dostali do naprosto neuvěřitelné situace. My jsme se dneska dozvěděli, že zítra začínáme projednávat návrh státního rozpočtu.
A nyní prosím pana poslance Munzara s faktickou poznámkou. Další faktické poznámky v tuto chvíli nemám.
Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já bych chtěl navázat na pana poslance Jurečku a pana poslance Skopečka vaším prostřednictvím. Nicméně my vyčítáme této vládě, když už jsme tu debatu otevřeli, jednu věc, respektive posledním vládám za poslední roky. Tam se to rozjíždí velikým tempem. Za prvé se tím kanibalizuje pracovní trh pro soukromé podniky a za druhé, ono nebude pořád tak dobře. Nebude pořád ekonomický růst a ekonomický boom. A kdo to zaplatí? A když vidíme všechny ty studie, které se týkají například byrokracie, tak vidíme, že byrokracie pro podnikatele v našem českém státě roste.
Já také děkuji.
To mi přišlo zvláštní. Ale chtěl jsem mít jednu prosbu. Netvařme se, že je možné tento návrh zákona do konce roku schválit. To je přece strašně nefér! Musíme říct, musí říct Ministerstvo financí, musí říct tato Sněmovna, kdy to začne platit. Jestli je to půlka příštího roku, co může začít platit v půlce příštího roku, co může začít platit někdy jindy. I když zkrátíme lhůtu na maximum, což je schopna si prohlasovat vládní většina, jsme v 23. listopadu, kdy nejdříve může začít být projednáván tento návrh zákona. A posíláme ho do Senátu.
Pane předsedo, vy jste navrhl pouze zařadit nový bod?